Ta suma podle něj vychází ze současných průměrných nákladů na jednoho žáka a za předpokladu, že by do českých škol nastoupilo 120 000 uprchlíků. Podle posledních odhadů je v Česku asi 300 000 běženců, z toho asi polovina jsou děti.
Rozhodnutí Rady EU i tři speciálně přijaté zákony, viz lex Ukrajina, aktuálně počítají s délkou časové ochrany na dobu minimálně jednoho roku. Je to na dobu jednoho roku pro ty běžence s možností potom případného dalšího prodloužení. Proč ne 57 nebo 59 nebo 67, když se takhle o to číslo přetahujeme? Domnívám se, že těch 30 dnů je taková standardní délka a pro 30 dnů hnutí ANO nemá problém zvednout ruku, jak bylo tady opět řečeno ze strany paní předsedkyně našeho klubu. Vláda by získala krásnou ústavní většinu, konformní (?), mohla by říci ano, celý stát podporuje, politická scéna podporuje pomoc Ukrajincům, Ukrajině, a sejdeme se zde za 30 dnů. Proč až po 58 dnech? A úplně na závěr. Někdo říká, že to jsou neslučitelné věci, že je to úplně něco jiného. Já jsem tady slyšel několik čísel, na kolika schůzích se žádalo o prodloužení nouzového stavu, z mého počtu, jak mám připravený materiál, bylo to na deseti schůzích. My se tady snažíme chovat pragmaticky, nabízíme vám tady otevřenou náruč, nabízíme vám 30 dnů bez nějaký emocí. Sejděme se zde za 30 dnů a můžeme se o těch věcech dále pobavit.
Já děkuji panu poslanci. Převzala jsem řízení schůze, všechny zdravím a k řečnickému pultíku může přistoupit další řádně přihlášený pan poslanec, Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V mnoha městech je ale se stabilním bydlením problém, a to dlouhodobý problém, a získat bydlení je dlouhodobý problém i pro místní obyvatele. O to víc je důležitá debata, jak se na to co nejlépe připravit, jak zapojit soukromou oblast, jak co nejlépe rozprostřít uprchlíky v regionech, ale také jak co nejvíce urychlit novou výstavbu. A o to víc je důležité vypracování již zmíněného střednědobého a dlouhodobého plánu s konkrétními kroky a opatřeními. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast bydlení, je nutné ty plány pojmout komplexně, tak, aby řešily dostupnost bydlení jak pro české občany, tak pro uprchlíky, kteří zde budou potřebovat dlouhodobé ubytování. Je nutné urychlit a zefektivnit rekonstrukce budov a především novou výstavbu. Nechat se inspirovat koncepcí bydlení do roku 2030, především kapitolou moderních technologií a modulárních staveb, které jsou jednoznačně nejrychlejší výstavbou, jakou známe, a které jsou v poslední době velmi rozšířenou formou výstavby v západních zemích. Současná situace s uprchlickou vlnou ještě více zdůraznila nutnost činit co nejrychleji všechny kroky k dostupnosti bydlení a navázat i na kroky minulé vlády. A dovoluji si zdůraznit znovu apel na to, aby vláda řešila situaci s dostupností bydlení. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. A nejsem tak přesvědčen sám, je to názor i většiny právníků, tedy se jedná o prodloužení nezákonné. Za druhé jsem přesvědčen, že nouzový stav je určen pro situace, které nastaly nečekaně a je třeba je rychle a efektivně vyřešit, i proto je přece stanovena ona třicetidenní lhůta. Proč tedy dále prodlužovat nouzový stav? Prakticky všechna nyní potřebná opatření lze navíc přijímat i bez nouzového stavu. Za třetí prodloužením nouzového stavu, a tím více prodloužení takto dlouhým, bychom vystavili této vládě doslova bianko šek a to já naprosto odmítám. Hnutí SPD již několikrát tuto vládu žádalo, ať stanoví jakýsi strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny, ať jasně oznámí číslo, které je podle ní ještě Česká republika schopna ekonomicky a sociálně zvládnout, a toto číslo ať náležitě obhájí. Místo jasné odpovědi však vláda dál vydává chaotická a protichůdná prohlášení od výroku, že jsme připraveni přijímat uprchlíky v neomezeném množství, až po nedávné prohlášení premiéra, že Česká republika je zřejmě již na hraně svých kapacit. V současné době je na našem území totiž více než 300 000 uprchlíků z Ukrajiny a každý den přicházejí další. Také bych chtěl vládě připomenout, že na Ukrajině žije 44 milionů osob, to jen tak na okraj k tomu neomezenému přijímání. Tak tedy, milí kolegové, z vládní koalice, můžete mi prosím odpovědět? Chtěl bych také slyšet jasnou odpověď na to, co se s těmi lidmi stane, až skončí válka na Ukrajině. Podle některých výroků vláda počítá s tím, že naprostá většina z těchto uprchlíků v České republice již zůstane. Je opravdu vláda schopná se postarat o všechny tyto uprchlíky a zároveň se samozřejmě v první řadě postarat o občany České republiky bez toho, aby republika do pár měsíců zkrachovala? Hnutí SPD neustále opakuje, že je samozřejmě nutné se postarat o uprchlíky před válkou, ale je nutné tak činit přiměřeně, na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli tito lidé vrátit zpátky domů. A naše vláda by si dále měla uvědomit, že je vládou České republiky, a začít se také kromě uprchlíků konečně starat i o své vlastní občany. Je určitě chvályhodné, že se vláda zajímá o utečence před válkou, ale je naprosto trestuhodné, že přitom absolutně zapomíná na vlastní občany. Různé výroky o tom, že občané přece musí pochopit, že je teď to a ono přednější, nebo o tom, že matky samoživitelky musí počkat, považuji za odporné. Ano, situace je vážná. Ale tato vláda se doslova schovává za válku na Ukrajině a svaluje na ni svou totální neschopnost a liknavost. Že podobně jako vlády okolních zemí vydá účinná opatření a svým občanům pomůže. Co jste, milá vládo, udělali za půl rok od voleb pro občany České republiky? Jak jste jim zlepšili, nebo alespoň ulehčili život? Víte vůbec, jak šílené problémy teď mají? Zajímá vás to vůbec? Média jsou plná zpráv o tom, jak se špatně žije v zahraničí a jak a kde zapůsobily protiruské sankce, ale že máme pádivou inflaci, o tom se jaksi taktně mlčí. Stejně jako se mlčí o tom, jak a kdy tato vláda konečně procitne a začne pracovat pro blaho vlastních lidí. Podle vás jsou plošná opatření populistická. Podle nás jsou již absolutně nutná. Ukažte prosím, že jste vládou České republiky, a začněte konečně konat.
A další přihlášenou je paní poslankyně Věra Adámková.
Ty důvody jsou následující. Institut nouzového stavu nebyl v České republice používán zdaleka pouze v době covidu. On byl použit v roce 2002 při povodních. Byl použit v roce 2006 při povodních. Byl použit v roce 2013 při povodních. K institutu nouzového stavu existuje poměrně ucelená řada rozhodnutí Ústavního soudu. Ale zase tady použiji právní argument. Předpokládám, že snad se mnou i političtí oponenti budou souhlasit, že v právu - a je to staré římské pravidlo přenesené i do moderní doby - platí pravidlo od většího k menšímu, nebo od menšího k většímu. Tam by Ústavní soud okamžitě zasahoval. Teď si dovolím tu citaci, ona není nijak dlouhá: Vyhlášení nouzového stavu vládou je primárně aktem aplikace ústavního práva, představuje akt vládnutí, který má normativní dopad, zásadně nepodléhá kontrole Ústavního soudu a je přezkoumatelný primárně demokraticky zvoleným politickým nesoudním orgánem, kterým je Poslanecká sněmovna. Vláda za vyhlášení nouzového stavu nese politickou odpovědnost, neboť odpovídá Sněmovně, která může naplnit kontrolní funkci ve smyslu článku 5 odst. - Tolik citace z rozhodnutí Ústavního soudu. To také vyplývá z četné judikatury Ústavního soudu. Ale prosím vás, i kdybychom k tomu neměli judikaturu Ústavního soudu, tak to vyplývá samozřejmě z textu zákona. Pouze těmito kroky může dojít k zásahu do základních práv a svobod občanů. Tady padala opravdu silná slova o tom, že samotným dnešním aktem dochází k omezení základních práv a svobod. A to je opravdu právní nonsens. Děkuji mnohokrát. Předpokládám, že část opoziční jsem nepřesvědčil, část koaliční, předpokládám, že bude hlasovat tak, jak asi hlasovat budeme, ale chtěl jsem tyto věcné, právní a věřím, že snad nepolitické argumenty uvést. Děkuji mnohokrát.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče Haasi, prostřednictvím pana místopředsedy, podal jste úctyhodný výkon. Já bych nechtěla být ve vaší roli. A dokonce byly chvíle, byť jsem to neřekla nahlas, že jsem s vámi i souzněla. Ne dnes.
Já jsem si dal tu práci, jak jste tady o tom mluvil, že to nesmí být za poslední dva roky nebo nesmí tam být souvztažnost za poslední dva roky. To znamená, že ten nouzový stav přes těch 30 dnů nepřelezl nikdy. To znamená, že to je za posledních dvacet let, nikoliv za poslední dva roky. A to si myslím, že si můžeme - neměli bychom si to dovolit nikdy, ale můžeme si to teoreticky dovolit u normálně běžných zákonů. Já si myslím, a sedím tady až na malé výjimky, nikdo neřekl, že tím dnešním hlasováním se omezují práva. Ale pak už ze strany opozice bude pozdě, my už pak s tím nemůžeme nic dělat, protože ta jednotlivá opatření, pane kolego, už nejsou potom předmětem té debaty tady v Poslanecké sněmovně a nějakého konkrétního hlasování. To je právě dneska, byť je pravda, že tam žádné omezení v této chvíli není.
Tak děkuji a můžeme pokračovat v rozpravě. Dalším přihlášeným je pan poslanec Novák.
To nikdo nepopírá. Rozhodně jim chceme pomoct a chceme jim pomoct všichni. Proč? Já si myslím, že když si vzpomeneme na tu dobu covidovou, jakým způsobem tady byly nebo nebyly okopávány kotníky ne za tři měsíce, ale za třicet dnů... Co si to vláda dovoluje na třicet dnů? A za čtrnáct dnů nám přijdete říct, co jste udělali, co je nového, co jste zase pokazili, co na vás zase můžeme hodit. Mě to mrzí, ale takhle to bylo a je potřeba to tady připomenout. A dneska máme další a další mutace, ale samozřejmě válka na Ukrajině covid zabila, ten už není. My dneska řešíme situaci podobného rozsahu. Zatím s docela předvídatelným průběhem, bohužel nepředvídatelným koncem. Já nechci zlehčovat a ani nechci, aby to tak vyznělo, že zlehčuji stav, který aktuálně je. Neříkám, že nemáme pomáhat. Pan ministr Rakušan nedávno na tiskové konferenci ministerstva sdělil, že předchozí vláda zneužívala nouzový stav a udělala ze slovního spojení nouzový stav sprosté slovo. My jsme dnes svědky naprosto skvělé reakce našich spoluobčanů. Ti jako správní hospodáři, rodiče a příbuzní si nejlépe uvědomují, do jaké situace se můžou dostat. Lidé pomáhají a za to je potřeba jim poděkovat. Pomáhají bez toho, aby je do toho někdo nutil, a za to je potřeba jim poděkovat. My jsme tady často ve vlastní bublině. A proto prosím, naslouchejme našim občanům a pochopme je. Je v pořádku, že pomáhají starostové obcí, hejtmani a nakonec i vláda. Nejsem si už ale jistý, že právě vláda jedná jako správný hospodář, tedy že se nejen stará o všechny potřebné, ale také že správně zachází se svěřenými prostředky. Zítra to chcete řešit na vládě. My jsme návrhy předložili. Návrhy, které dokonce zavedly okolní státy. Vy jste je zabili bez argumentů, bez toho, abyste vůbec připustili diskusi.
Tak teď z té otázky taky neuteču, ale odpovím vám následně. Já nevím, kde ta číslovka je. Ale za co budu tady v té své odpovědi bojovat, ať proboha nikdo nevoláme po kazuistickém právu, které v každém jednotlivém ustanovení musí mít absolutní číselnou hodnotu. Toť ode mě už dnes naprosto vše. Děkuji mnohokrát.
Já také děkuji. Přeji vám hezký večer, paní kolegyně, páni kolegové. Nyní je přihlášen pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Trochu ten můj čistý pocit vděku kalí to, že máte možná špatné svědomí, že navrhujete 58 dní a tak trošku se pohybujete za hranou zákona, ale i tak vám děkuji.
Tak děkuji taktéž a nyní ještě s přihláškou s přednostním právem pan předseda klubu Pirátů Michálek. Snažím se tady zjistit, jestli nevyužívá už příliš, ale nevyužívá, může ještě hovořit.
Myslím si, že vláda odvádí velmi dobrou práci, má to nějaký plán, dostáváme tady pravidelné reporty, není to chaos. Takže pokud budeme myslet na ty policisty, hasiče, starosty a řadu dalších, kteří potřebují přesný, aspoň nějaký odhad toho, v jakém režimu budou fungovat následující dny, tak si myslím, že bychom jim to měli dát k dispozici. Nechceme přece, aby se rozmýšleli, že za týden nebudou vědět, co bude dál, a budou čekat, jak se tady v Poslanecké sněmovně zase dohádáme. Pokud bude jakýkoli problém, pokud bude docházet k jakémukoli selhání, tak kdokoli má možnost vyvolat jednání na půdě Poslanecké sněmovny ohledně zrušení nouzového stavu. Pokud jde o ten právní výklad, který tady zazněl, ten je opravdu - i od pana profesora Kysely - ten výklad, pokud se držíme čistě v mantinelech ústavního práva, nikoli v mantinelech politiky, tak ten je extenzivní, velmi extenzivní. Máme napsáno v zákoně o bezpečnosti, že nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Takže je jasné, že ústavodárce počítal s tím, že ta doba se může prodloužit nad 30 dnů. Takže prosím, nesměšujme tu diskusi, co je legální a co je vhodné. Nicméně to není tento případ, je to úplně jiná situace a podle toho bychom k ní měli přistupovat. Samozřejmě kdyby ústavodárce věděl, jaký je přesný limit, jak je možné prodlužovat nouzový stav, tak by to do toho zákona o bezpečnosti napsal. Takže já tady navážu na pana předřečníka. Rozhodně to nevybočuje z hranic právního státu.
Já také děkuji. Nyní nevidím žádného dalšího přihlášeného do rozpravy. A tak už ano, pana předsedu Výborného.
Děkuji, paní předsedkyně.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nebudu tady už dlouho. Já mám protinávrh. My se domníváme, že tak citlivá věc, jako je nouzový stav, by neměla být postavena na vůbec už tak rozdílných právních výkladech. Řekli jsme si tady, že to je stejně politická věc. A tedy dovolím si přednést protinávrh k tomu návrhu, který tady přednesl pan předseda Výborný: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu o 30 dnů. A prosím, aby o něm bylo hlasováno.
S přednostním právem se nyní přihlásil v zastoupení předsedy klubu Jakoba pan Michal Kučera.
Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou dnes. Děkuji za slovo, pane předsedající. Byly poměrně dojemné, mnoho věcí jsem už četl několikrát a slyšel několikrát. To, že se na všech těch krocích asi neshodneme, že každý bude mít představu jinou, to je druhá věc. Protože tím, že my nejsme výkonná složka státní moci, exekutiva, tak my samozřejmě tady rozhodujeme většinou hlasováním. Takže já tímto se chci ohradit k tomu, že se nekoná, že se nejedná. To, že je situace kritická, si uvědomujeme všichni. To, že jsou zvýšené vstupy, to že jsou zvýšené vstupy jak na straně energií, tak samozřejmě na straně krmiv a dalšího, to je také jasné. Otázka je, jakým způsobem s tím naložíme a jakým způsobem s tím budeme pracovat. A odpovědi by měly zaznít zítra na té schůzce. A já věřím, že nějaký konsenzus tam najdeme, abychom byli schopni toto formulovat za Poslaneckou sněmovnu směrem k vládě České republiky. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedo zemědělského výboru, děkuji za informaci. Jenom mě prosila, abych řekla, že to byla skutečně její slova, tak jak je cítila, jak je vnímala. Pak mluvil stejně o podobném rozdílu mezi pohonnými hmotami, říkal, jak to promítnou do marží. On doslova řekl takové lidovější slovo, které tady jako dáma nebudu opakovat. Ale ta situace je vážná, vy jste to správně pojmenoval, řekl jste: rostou ceny energií, pohonných hmot. Rostou ceny krmiv hrozným způsobem, řekl jste to správně. A to se nám všechno samozřejmě promítne do cen potravin, které se odhadují mezi 20 až 50 procenty. To je samozřejmě k diskusi, těch variant, které zvolily, zvolilo 24 zemí Evropy.
Jedná se o těch 58 dnů. Já se k tomu potom ještě dostanu, přestože už to tady mnohokrát bylo zmíněno ze strany našich kolegů. Dále vznik a popis krizové situace. Já myslím, že to tady zaznělo jak ze strany naší paní předsedkyně klubu, ze strany kolegů, už když jsme tady projednávali lex Ukrajina, už když jsme tady projednávali některá další opatření, o která nás vláda žádala. My jednoznačně nepodporujeme agresi Ruské federace. Jednoznačně jsme se postavili za Ukrajinu. Víme, že je to obrovské množství lidí. Je to opravdu bezprecedentní. Z toho i na základě mých interpelací jsem získal odpovědi. K tomu se také ještě dostanu. A s mnoha věcmi i jako člen bezpečnostního výboru i s přijatými opatřeními souhlasím. Na interpelacích minulý týden jsem se ptal ministra vnitra na některé otázky, které mě zajímají a zajímají i naše voliče, týkající se oblasti vnitřní bezpečnosti, kdy jsem se ptal například na otázku propuštěných vězňů, kterým bylo přislíbeno, že na základě propuštění mohou bojovat na území Ukrajiny. Na tu otázku jsem odpověď nedostal. Dostal jsem odpověď na otázku, kolik z celkového počtu příchozích a registrovaných cizinců nebo občanů Ukrajiny a případně cizinců s trvalým pobytem na území Ukrajiny je mužů. Opět s tím nemám problém. Nelze ovšem vyloučit, a to je zajímavá věta, že další vývoj situace vyvolá potřebu k některým z těchto opatření v omezené míře přistoupit. Současně mohou na základě tohoto výčtu vydávat svá krizová opatření i hejtmani. Pokud by nedošlo k prodloužení nouzového stavu, říká dále vláda, přestaly by fungovat určité procesy spojené. Tato koordinace je nezbytná, aby mohly být zajištěny nějaké základní a důstojné životní podmínky. Se vším souhlasíme.
Já vás chci ujistit, že se připravujeme na září. Nicméně, a to jsem tady také říkal u tohoto pultíku, najdete to ve stenozáznamu, to, jestli ta reálná čísla v září budou poloviční, nebo trojnásobná, jsou naprosto rozdílná řešení. Ten zákon tady prošel jednomyslně a myslím, že svoji funkci ve školách teď posledních 14 dní plní naprosto skvěle. Ten počet teď nevíme.